Děkuji. Návrh byl přijat.
Poslední návrh je pana poslance Kopřivy, kde je, že: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby spolupracovala na zajištění základních životních potřeb a důstojných podmínek pro žadatele o azyl."
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Vzhledem k tomu, že je středa dopoledne, můžeme projednávat třetí čtení. Jak jsem předeslal, jsme ve třetím čtení.
Jak jsem vás již informoval ve svých vystoupeních v rámci prvního a v rámci druhého čtení, tato pravidla budou použitelná pouze pro přeshraniční dozor, to je důležité říct, a to všemi příslušnými dozorovými orgány. Čili nejedná se o to, že by se kontrolovaly prostřednictvím čísla účtu běžné obchodní transakce, které probíhají v rámci běžného obchodování v rámci národního prostředí. Z tohoto důvodu Ministerstvo průmyslu a obchodu se všemi těmito návrhy - čili jsou to dva návrhy - souhlasí.
A opakuji, mluvím o tom, aby Turci měli tříměsíční turistické vízum, schengenské. Jenom o tom. Ale to nejenom Česko, ale pokud vím, tak si nepamatuji, že by tohle někdo prosazoval. Takže já myslím, že tu debatu můžeme skončit, protože tu nikdo takový není. A dovolte mi, abych řekl jenom některá fakta. Turecko je stát, který má v této chvíli v Sýrii vojáky, má tam vojenské jednotky. Turecko je tam má, protože tam má své zájmy. A ten druhý důvod, proč má dneska Turecko vojáky v Sýrii, je ten, že chtějí zabránit tomu, aby se přelila další vlna uprchlíků ze Sýrie do Turecka. A já bych vám rád připomněl, co se stalo nedávno. Turecko ale tyto uprchlíky nepouští. V podstatě tu hranici má neprodyšně uzavřenou. Ale samozřejmě Erdogan vnímá to, že útok Asadových sil způsobil pohyb milionu uprchlíků, což je obrovská masa, a všude v zahraničí můžete číst o tom, jak to tam úděsně vypadá. V tom Rusové tak úplně nelžou, protože je pravda, že časem se víceméně ty islamistické skupiny prosadily natolik, že víceméně ten prostor poměrně do značné míry kontrolují. Takže ten argument Rusů není úplně lichý. Abychom byli úplně spravedliví, tak vlastně opakuji, je to do značné míry pravda. Takže Turci dostali od Rusů návrh. Na to Turci odpověděli, že to naprosto nepřijímají. Prostě proto, protože řekli, že to by znamenalo, že tři miliony obyvatel toho Idlíbu by byly víceméně pod kontrolou Asada, což je podle nich nepřijatelné. A na základě toho vlastně Turci začali znovu jednat. A samozřejmě že máte pravdu, že nás Turci vydírají. My jim často říkáme to, co teď napsal Frankfurter Allgemeine Zeitung, který napsal, že nebudeme tahat kaštany za Turky z té kaše, kterou si tam v Sýrii upekli. Nicméně pravda je, že v této chvíli to je jediná armáda Aliance, která má své vojáky v tomto prostoru, zatímco my, jak víte, tam nemáme nikoho. Takže to je jediná alianční armáda, která nějak v tomto prostoru, kde si rozděluje vliv tedy Rusko, Sýrie a dneska tedy Turecko. My tam v podstatě nejsme. Tak rozumíte, my třeba jsme v Afghánistánu, ale tady prostě nejsme. Je to prostor, který je pro nás klíčový, protože se z něj valí uprchlíci, stejně jako Libye. Ale ani tam prostě nějak víceméně vojensky nejsme. Na druhý den mu poslanci v Senátu umyli hlavu, že si to vůbec dovolil říct. Takže my tam prostě vojáky posílat nechceme. Turecko tam vojáky má. Je tam jediné. Samozřejmě má tam své zájmy a chová se dneska jako někdo, kdo se snaží stát i regionálním hegemonem, to je všechno pravda. Ale je to bez nás. No a Turci se vztekají. Erdogan se vzteká, že mu nejsme schopni a ochotni pomoct. Že mu občas někdo něco slibuje, ale jinak že jsou v tom sami. V čem je problém té Erdoganovi pozice? Já vám to řeknu také velice rychle a krátce. Erdoganova opozice po něm chce protikladné věci. Na jedné straně jeho koaliční partner po něm chce, aby byl tvrdší vůči Moskvě a vůči Damašku. To znamená, má se tam zásadně angažovat. Na druhé straně veřejnost víceméně nechce, aby byli další mrtví turečtí vojáci. Takže on je vlastně víceméně také obětí naprosto protikladných požadavků. Na jedné straně neustupovat Asadovi a na druhé straně neztrácet vojáky. Je to možná luxus tady si to představovat. Ale já rozumím tomu, že Erdogan je v docela svízelné situaci, jak si to doma celé obhájí, tohle angažmá v Sýrii, které je těžké pro každého. Mimochodem je těžké i pro Rusko, protože Putin také chce nechat hlasovat ústavu Rusům a potřebuje mít nějaký výsledek. Putin také to potřebuje dotáhnout do nějakého konce. Takže chápete, všichni tlačí do toho, aby měli nějaký výsledek. A Putin také nemá jednoduchou situaci. A v čem je ta situace nebezpečná a proč to tady říkám? Protože to je na tom opravdu docela zajímavé a možná by to mělo být pro nás podstatné, že je tady něco, z čeho je strach, přátelé. To vás asi leckoho napadlo, že to je to, co visí ve vzduchu. O tom se také občas píše.
Česká republika to bude řešit v rámci strategického plánu. Jsem připraven dát zemědělskému výboru analýzu, která vychází z evropských čísel. Na ministerstvu existuje strategie na snižování používání pesticidů i hnojiv. Co se týká dalšího. Snaží se tím někteří odvést pozornost od podstaty problému, protože to některým firmám neuvěřitelně vadí. Dvojí kvalita byla jednoznačně prokázána řadou testů a já jsem odhodlaný s vaší pomocí tu dvojí kvalitu konečně zakázat.
To znamená, že je to problém, který tady není čerstvý, ale je to věc dlouhodobá.
Nyní se tedy znova rozhlédnu, protože jsme v obecné rozpravě. Táži se na zájem o závěrečná slova. Pan ministr? Pan zpravodaj? Prosím máte slovo. Nyní pan poslanec Radek Holomčík a připraví se pan zpravodaj Pavel Kováčik. Prosím máte slovo.
Děkuji za slovo.
Nyní vystoupí pan zpravodaj Pavel Kováčik a připraví se pan poslanec Petr Bendl.
Dovolím si jej tady přečíst. A v závěru potom také navrhuji trošku jinak stanovení účinnosti. Tolik tento návrh. Předám jej do stenoprotokolu tak přesně, jak je načten, a žádám vás, abyste posoudili velmi pečlivě a objektivně, jestli tento návrh není přece jenom objektivní realitě blíž než návrhy ostatní. Na zemědělském výboru bude posuzován úplně stejně.
Tím jsme se vypořádali s faktickými poznámkami, aspoň doufám. A dalším přihlášeným do diskuse je pan poslanec Jiří Kobza.
Děkuji, pane předsedající. Přitom řecká vláda o tuto pomoc hlasitě volala už od minulého týdne, kdy o ni požádala státy Evropské unie, a v rámci této struktury požádala o aktivaci mechanismu solidarity. Jde o to, abychom se i my nějakým způsobem zapojili a podíleli na řešení krize, která fatálně ohrožuje Evropu i nás. Jde tedy nejenom o materiální a personální podporu, ale především o politickou podporu. Tady musí jasně zaznít, že Česká republika podporuje Řeky v jejich úsilí zastavit neřízenou migrační invazi, která teď se chystá pod taktovkou prezidenta Erdogana. Na tuto válku potřebuje peníze. To nebylo šíření poplašných zpráv, nebylo to strašení. A to budou hranice právě na balkánské cestě. Musíme být připraveni na to, že bude zapotřebí, abychom pomohli i tam, protože když tato druhá hranice padne, pak už není nic, co by je zastavilo, než přijdou do Čech. Rád bych připomněl, že to bylo SPD, které prosadilo usnesení o tom, abychom spolupracovali a poskytovali rozvojovou pomoc především zemím, které spolupracují při repatriaci nelegálních migrantů. A samozřejmě to naráží i na odpor některých jejich zdrojových zemí, protože peníze, které tito migranti posílají domů, tvoří poměrně značný devizový příjem jejich národních rozpočtů. To, co tady dosud nezaznělo, je základní příčina migrace. Anebo to částečně nakousl kolega Ondráček. Zastavme peníze - zastavíme migraci! Vzhledem k tomu, jak se turecký prezident a turecká vláda chovají, určitě si myslím, že není správné v tom pokračovat nebo nabízet jim další miliardy eur, ale naopak tyto peníze skutečně použít na financování pomoci Řecku.
Já kolegu Ferance určitě nezdržím. Tím se ale dostáváme do jiných časových pásem. Tam naleznete samozřejmě ty technické detaily, ale podstatu jsem snad ozřejmil.
Prosím, pane poslanče.
Hlavní připomínky poslanců se v rámci obecné rozpravy týkaly nesouhlasu s vypuštěním dobrovolné otázky ohledně náboženské víry. Návrh zákona byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Stanovisko Ministerstva financí a Českého statistického úřadu k tomuto pozměňovacímu návrhu je neutrální. Z hlediska Českého statistického úřadu je pozměňovací návrh technicky realizovatelný a je bez dalšího dopadu na státní rozpočet. Stanovisko Ministerstva financí k tomuto návrhu je neutrální.
Nicméně pokud návrh přednese například ministr, který není poslancem, což je váš případ, předsedající nechá o tom návrhu hlasovat pouze v případě, pokud si jej osvojí. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Já budu velice stručný, protože paní vicepremiérka už tady obsáhla ve své řeči veškeré podstatné informace.
A týká se to prodloužení, chápu to dobře, jenom tohoto bodu? Návrh byl přijat.
Takže to jenom tyto základní věci. Víte, já jsem si té personální situace, která je u Policie České republiky, dobře vědom. S Ministerstvem vnitra i s vedením policie o tom poměrně často diskutuji buď osobně, nebo při jednání výboru nebo podvýboru pro bezpečnost nebo podvýboru pro policii, a víme, že ta situace je velmi složitá. A vězni už v karanténě jsou, ti by asi nemoc nešířili. Radši ani nedozírat následky, které by to mohlo mít. Je to zbraňová směrnice a zákon o nakládání se střelnými zbraněmi. My jsme politici, my bohužel nemůžeme udělat nic jiného. A to se mi nelíbí.
Nejprve tedy paní poslankyně Langšádlová, faktická poznámka. Prosím vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, zazněla tady spousta slov a na některá je nutné reagovat. Ano, musíme pomoct Řecku. Je to v pořádku, pomoct Řecku, a je v pořádku, že o tom dnes tady na plénu Poslanecké sněmovny diskutujeme. Ty návrhy na úrovni Evropské unie byly velmi široké a nebyly to jenom kvóty. My jsme také byli jako TOP 09 proti povinným kvótám, ale byla tam celá řada návrhů, které by přispěly ke stabilizaci situace, a ke stabilizaci situace došlo. My jsme na úrovni migrace, která byla před krizí, právě díky společným krokům jak jednotlivých států, tak společným krokům Evropské unie. Prosím, nenamlouvejme si, že to mohou řešit jednotlivé státy.
V prvé řadě se podívejte opravdu do Ústavy. A druhá věc. No to bysme koukali! To přece nemyslíte vážně, to Řecko o to musí stát.
Tak prostě to není k ničemu. To není k ničemu. A my navrhujeme jednoznačnou věc. Protože když jim pomůže Česká republika, tak jim pomůže i mnoho dalších zemí. Ale Evropská unie a Frontex prostě nejsou řešení.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nešťastná senátní vratka, která nám potopila i vodáky, což má Senát u mě menší vroubek. Nicméně stále budeme hlasovat i pro ty cyklisty. Je zde pouze ta podmínka, že musí být schopni jízdy. Posuzuje se to individuálně. Zároveň bych se chtěl přidat i k tomu, abychom konečně už doprojednali senátní návrh zákona, který toto předkládal před x měsíci a kde jsme přerušili v závěrečném slovu pana senátora, a již několik měsíců jsme to nedostali na program jednání.
Nyní se tedy rozhlédnu po sále, zdali je ještě nějaký zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Táži se, zda je zájem o - ne závěrečná slova, ale závěrečné slovo, protože pan ministr je tady sám.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jenom budu reagovat krátce, protože zde padlo i to, abych byl konkrétnější v jednotlivých číslech. A pokud bychom se podívali na nehody smrtelné, které způsobí cyklisté, tak na místních komunikacích je to tak, že 33 % smrtelných nehod, které způsobí cyklisté, jsou pod vlivem alkoholu. Děkuji ještě jednou za diskuzi a věřím, že podpoříme v tomto návrh zákona tak, jak byl původně přednesen.
Přednesu návrh usnesení. Slyším vás, nemusíte ťukat pořád. Paní poslankyně Levová žádá o slovo. Informace k pozměňovacímu návrhu vám byly rozdány do vaší pošty. Vítám mezi námi pana senátora Lumíra Kantora. Já nejprve přečtu omluvy, kterých je tady řada, takže nemusíte pospíchat s příchodem do sálu. Pan poslanec Václav Klaus se omlouvá od 17.15 do konce jednacího dne z osobních důvodů, pan poslanec Marian Bojko se omlouvá odteď do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, pan poslanec Julius Špičák se omlouvá mezi 18. a 19. hodinou z důvodu návštěvy lékaře.
A já bych se velmi stručně zastavil u těch přirovnání s povolenou rychlostí v obcích a s nulovou tolerancí k alkoholu. Kdyby tato přirovnání nezazněla, tak jsem se asi nepřihlásil do debaty. Ale prosím vás, 50 kilometrů v obcích... Ne fakt, nepřihlásil! Tady řada mých předchůdců, kteří byli z různých politických stran, argumentovala velmi korektně, odborně a rozumně a opírala se opravdu o seriózní data. Vy když jedete autem, zastaví vás policie, preventivně vás zastaví z nějakých důvodů, v rámci akce, čehokoliv, nechá vás dýchnout, vy jste nic neprovedli, nepřekročili jste rychlost. Je úplně jedno, jestli jste něco provedl, je úplně jedno, jestli vyjíždíte z parkoviště. A proč se to děje?
My jsme byli při projednávání ve výboru ujišťováni i zástupci potravinářské inspekce, že v podstatě ti malí obchodníci nejsou tím primárním cílem, že z toho budou vyjmuti. A já nemám důvod zpochybňovat vyjádření zástupců inspekce, nicméně ten zákon prostě říká něco jiného. Jak jsem říkal, přihlásím se k němu v podrobné rozpravě.
Nyní tedy bude mít slovo pan poslanec Petr Bendl. Jenom já se ve vašem... Dobře. Tak prosím, pan poslanec.
Zároveň, tak jak zde dílem říkali i moji kolegové, zákon nerozlišuje malé a velké a zákon říká, všem padni jak padni. A byť ústy šéfa státní potravinářské inspekce zaznělo, že malé kontrolovat nebudou, tak zákon nic takového neříká ani nevymezuje. Možná že dneska, když je tam šéf, který tam je, tak to třeba bude platit, nebo ministr, který tam je, tak to bude platit. Ten pokutový paragraf je poměrně gumový, a protože jsme v Čechách - a já teď neviním nikoho z potravinářské inspekce, že by chtěl obchodovat s výší pokuty, nicméně určitě pro větší transparentnost a přehlednost by bylo zcela namístě, aby bylo dopředu jasné, za co jaká pokuta bude, za co bude 10 milionů, za co bude 15 milionů, za co bude 30 milionů, za co bude 40 milionů. Myslím si, že prostě není dobře, když necháváme takovýto volný prostor, a měli bychom specifikovat ty jednotlivé částky. V tom zákoně, znovu říkám a zdůrazňuji, nic takového není.
Bere zpět původní omluvu, která byla od 14.30 do konce jednacího dne a nová omluva je dnes od 15 hodin do konce jednacího dne z rodinných důvodů. A potom pan poslanec Lubomír Volný se omlouvá dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Usiluje o vytvoření spravedlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnímu prostředí. Čili čekají nás zásadní věci. Zároveň taky společné výzkumné centrum Komise má vytvořit zprávu týkající se kvality potravin.
Dobře, tak první věc, co mi velmi vadí. A ta pokuta se pohybuje, pokud si to dobře pamatuji, v rozmezí 25 až 50 tisíc? To vám přijde normální? Ne, řeknete, když tady vystoupíte, protože přece nikdo nepočítá s tím, že nějaký policista půjde na tu cyklostezku a nechá tam ty lidi dýchat. Vždyť jsme lidé, vždyť jsme Češi, nějak se domluvíme. My to vlastně ani tak nemyslíme. Já bych pochopil takto intenzivní debatu na téma, jak zabránit všemi možnými prostředky tomu, aby se prodával alkohol mladistvým. Já bych chápal tu debatu, jak tvrdě postihovat ty, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na dopravní nehodě pod vlivem alkoholu včetně toho, že platí všechny následky s tím spojené. Já tomu rozumím, ale pojďme to dát do nějakého kontextu a do nějaké logické sounáslednosti. Dobře, tak pak si řekněme, že takhle chceme postupovat i u cyklistů.